A pak najednou zjistíme, že si připouštíme odposlech u nás ve velmi specifikovaných činnostech.
Návrh se snaží implementovat směrnici Evropského parlamentu o jednáních spočívajících v kybernetických útocích se specifickým teroristickým úmyslem. Nad rámec požadavků plynoucích z mezinárodních dokumentů je tu však snaha upravit také přicestování do České republiky se specifickým teroristickým úmyslem. Postihováni mají být i organizátoři, návodci a pomocníci. V tomto případě jde o implementaci Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě. Za další je posilována kriminalizace jednání, která má korupční potenciál, což lze také přivítat. Zbývá poznamenat, že uvedené pozitivní efekty i přes další rozšiřování trestní represe, které však lze považovat za velmi mírné, převládají.
První výhrada je, že tento návrh zákona má být předzvěstí k ratifikaci Istanbulské úmluvy. To je poznámka první. Ale říct, že to může učinit i policejní orgán, mi připadá minimálně jako věc, o které by se měla vést velká diskuse, jestli toto je správně, nebo není. Poslední věc, kterou ovšem pokládám za naprosto nejzásadnější. Tohle jsou opravitelné otázky.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Protože tak jak tady správně říkala paní kolegyně Valachová, skutečně potom ve finále to bude politické rozhodnutí. Za sebe chci říci několik základních věcí. Mě taky netěší to, že ministerstvo - a já jsem to říkal i veřejně - ten návrh vytáhlo ze šuplíku a předložilo ho bez jakýchkoli úprav Sněmovně, ale prostě taková je situace. Ti lidé samozřejmě nenosí žádnou cedulku na hlavě: s radostí jsem v exekuci. Protože pokud v dohledné době nebudou projednány tyto související, navazující legislativní věci, tak sám o sobě ten zákon nebude prospěšný tak, jak by mohl být. Už to tady dnes bylo také naznačeno. To jsou věci, které by zajisté mohly pomoci celému tomu prostředí. Čili jsou to věci zcela zásadní, které musí být v rámci projednávání na půdě Poslanecké sněmovny vzaty v potaz. Dámy a pánové, já bych chtěl doporučit a požádat, abychom tuto novelu, tento návrh propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím pana poslance Adamce a připraví se pan poslanec Feri.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, no, vyslechl jsem tady spoustu dobrých myšlenek. Já si myslím dokonce, že návrh tohoto zákona je veden samými dobrými úmysly. Zkuste si půjčit něco od státu nebo něco státu dlužit, nedej bože. Ty sankce potom jsou obrovské. Kolikrát jste to neudělali vlastní vinou a pak plaťte. Ten chce všechno zpátky nemilosrdně. No já tedy nevím, já jsem chodil do základní školy, absolvoval jsem matematiku a říkali nám, že jedna a jedna jsou dvě a ne tři. Jen tak mimochodem, zase v tomhle návrhu budou platit věřitelé. To by mě strašně zajímalo, tohle číslo, abych si udělal o tom přehled. A dluhy se mají platit. Je to v pořádku? Podle mě není.
Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní. Nejprve vás s dovolením seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Dále zařadit do schváleného pořadu 7. schůze nový volební bod, a to návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie. Dále pevně zařadit na středu 21. března ve 12.45 následující volební body: bod 53 - volba členů Rady Státního fondu kultury, 2. kolo, a nový volební bod - volba členů Rady Státního fondu kinematografie. Připomínám, že ve středu 21. března se od 9 hodin budeme zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Tedy samozřejmě, jestliže Sněmovna o pořadu nerozhodne jinak. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jak jsme se mohli dozvědět včera ze sdělovacích prostředků, tak po sérii výhrůžek a nátlaku bylo zahájeno s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů správní řízení.
Opravdu mám problém dobře slyšet, protože hladina hluku je skutečně vysoká.
Má být politicky nezávislá. A z toho důvodu také zákon taxativně vyjmenovává důvody, pro které může být její ředitel odvolán nebo zbaven funkce. Jsme přesvědčeni, že k naplnění tohoto zákona nedošlo. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna nemůže tento fakt přejít mlčením, nemůže ho přejít nečinně, že se tomu v rámci své ústavní kontrolní pravomoci nad vládou musí věnovat. Zdůrazňuji, že nejde o kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, jak jsem slyšel na některých tiskových konferencích.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Bartoš.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo.
Poznačil jsem si váš návrh na zamítnutí předloženého návrhu.
Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, již zde zaznělo, že rozpočtový výbor má k dispozici jeden návrh na změnu tohoto zákona, a máme avizováno, že Ministerstvo financí připravuje také změnu. To je v prvé řadě. Dále se navrhuje, aby z působnosti zákona byla vyloučena zdravotnická zařízení, která poskytují lůžkovou péči, vyjma zařízení lékárenské péče. A avizuji dopředu, že jestli tak neučiní, tak sociální demokracie podá v intencích tohoto senátního návrhu pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.
Dokonce se můžete jako poslanec obracet na paní ministryni přímo, nikoliv mým prostřednictvím, podle jednacího řádu.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych reagovala. Celou řadu problémů už dnes řeší zákon o evidenci tržeb, protože má zakotvenu výjimku pro tzv. veřejně prospěšné poplatníky a celá řada těchto zdravotnických zařízení funguje jako veřejně prospěšný poplatník. Jednala jsem se všemi zástupci lékařských svazů a jsme dohodnuti, že zpracují určitou analýzu, a budeme to v rámci meziresortního připomínkového řízení řešit. A o zařízeních lékařské péče budeme jednat v rámci meziresortu na základě analýzy, kterou předloží zdravotnická zařízení.
Já vám děkuji, paní ministryně. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Paní ministryně, s celou řadou problémů - a to je to, proč jsem zdůrazňoval a žádal vás, abyste se na Ministerstvu financí zabývali veškerou problematikou, kterou uvádí tento senátorský návrh.
Bude hlasovat kabelka paní kolegyně. Pan senátor.
Já děkuji paní ministryni, že to tady zaznělo, že se míní touto problematikou opravdu vážně zabývat.
Končím obecnou rozpravu. Pan senátor právě mluvil. Nemá zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Jan Volný. Kdo je proti?
Z té skupiny věřitelů bych vybral dvě skupiny. A já vám garantuji, že ta suma bude mimořádně vysoká. To nejsou žádné nekalé skupiny a nějaké agresivní metody různých firem. Ty v tom bezesporu jsou, ano, jsou také. Jak to souvisí s narovnáním podnikatelského prostředí, o kterém tak rádi mnozí z nás včetně mě mluví tady od tohoto mikrofonu? Jak to souvisí? Jak to souvisí s tím, že města nemohou dávat dostatek peněz na čistotu, zeleň, sociální služby? Protože mají desítky milionů nezaplacených poplatků. Tam nejsou žádné úroky, které naskakují. Ti občané, kteří řádně splácejí své závazky. Ten návrh je podle nás nevyvážený.
Ta novela insolvenčního zákona v sobě má vzácně několik úhlů pohledu, nebo chcete-li, několik aspektů - etický, politický, sociální, fiskální. Za dvě generace se totiž sociální vztahy stanou natolik spletitými, že bylo lepší vše smazat a začít znovu.

Samozřejmě i z naší dílny jsou připraveny pozměňovací návrhy. Je to hazard s důvěrou obyvatel státu ve spravedlnost, s principem odpovědnosti obyvatel státu za jejich skutky a s principem rovnosti před zákonem.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Řešení exekucí je jeden z velkých a složitých problémů. Musíme si ale říci, co by mělo být tím cílem. Můžeme si říci - je cílem třeba ulehčit administrativu správy exekucí, správy dluhu. Nebo naopak je cílem pomoci určitým lidem, kteří spadli do dluhové pasti, se znovu nastartovat? Ale směřovat tyto dvě věci dohromady asi není úplně dobré řešení. Mám případ ze svého kraje, který mě třeba osobně docela trápí, protože té paní, která mi o něm hovořila, si velice vážím. Splácí. Jak je možné, že tyto instituce mu půjčují? Druhá otázka je, že je tady ten první, druhý. Ten člověk měl nějakou potřebu a půjčil si. Ale ten první dluh, ten beru. Ty následné od třetího výš, to už bych byl automaticky pro opravdu to nechat na úkor těch, co jim půjčili. To je ta špička ledovce, která se dostává do exekucí. To samozřejmě je plovoucí číslo a není kategorické. Statistiky, po kterých tady předřečníci volali, asi by byly dobré. Že on počítá, že jde do insolvence. Že prostě je bereme. A to bych nerad. První, druhý, třetí a následné. Opravdu nevím.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi.
Ale jak mohu vědět, že jsou to půjčky?
Děkuji.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Je to událost mimořádné schůze.
V tuto chvíli žádné přednostní právo.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Za klub Občanské demokratické strany si dovolujeme navrhnout zařazení nového bodu na program této probíhající schůze Poslanecké sněmovny, a to bodu s názvem Informace a stanovisko vlády České republiky k chemickému útoku na území Velké Británie a k nařčení České republiky ze strany Ruské federace, že je možným původcem zneužití chemické látky k teroristickému útoku. Jako poslanci nevíme, jaká je pozice České republiky, nevíme, jestli budeme podporovat kroky Velké Británie. Protože pokud existují důkazy o tom, že Ruská federace je spojena s útokem na území Velké Británie, tak bychom rozhodně konat měli. Nečinností se stáváme v očích našich spojenců nedůvěryhodnými. Když nás Rusové, a konkrétně to byla tisková mluvčí ruského Ministerstva zahraničních věcí, označí za možného původce chemické látky a společně s námi další země, tak si myslím, že bychom se měli jasným hlasem proti tomu ohradit. Skutečně nějaké silné prohlášení ministra naší diplomacie jsme neslyšeli, a je to chyba. Myslím si, že za klub ODS skutečně mohu garantovat to, že vystoupíme s nějakým jasným stanoviskem a nebudeme obstruovat ani zdržovat. Byli bychom rádi, kdyby Poslanecká sněmovna jako suverén přijala usnesení, které bude směřovat k vládě České republiky tak, aby vláda České republiky v této věci konala a aby i pan premiér vlády České republiky v demisi požádal prezidenta republiky, aby i on v rámci svých možností uklidnil občany České republiky, že skutečně takovýto frontální a nevybíravý útok je něco, s čím se on jako prezident suverénního státu nechce smířit a zásadním způsobem tento útok ze strany Ruské federace i pan prezident České republiky odmítá.
Dovolte mi, než dojde pan ministr k pultíku, ještě přečíst omluvu. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na tohle já musím reagovat. Já se důrazně ohrazuji proti tomu, že Ministerstvo zahraničí k tomu nezaujalo žádný postoj. My jsme to odsoudili mezi prvními. A já odmítám nějaké ideologické závody, kdo bude čtvrtý, třetí, druhý nebo osmý, ale byli jsme mezi prvními, kdo to příkře odsoudil, kdo vyjádřil Británii naprostou solidaritu, a děkoval nám za to jak ministr pro brexit David Davis, který byl v minulých dnech v Praze, tak včera v Bruselu Boris Johnson, a to veřejně i mně potom osobně. Naše stanovisko je v tomto ohledu jasné. Proč asi jsme tam byli takhle označeni? Právě proto, že to naše první prohlášení přišlo tak rychle a bylo tak explicitní, jak bylo. Čili já se proti tomu důrazně musím ohradit. Zítra je pozván velvyslanec. No přátelé, ale takovéhle závody skutečně nemají žádný smysl. My jsme se vůči němu vymezili a nemáme se za co stydět.
Nicméně uvažuji nahlas, jestli by se nedalo najít nějaké kompromisní řešení, například i v tom, že by se tento zákon aplikoval pouze na pohledávky, které vznikly v minulosti, například do platnosti toho zákona, která je spojena s uveřejněním ve vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ti již mají možnost vědět, jak by to s nimi dopadlo? Myslím, že tento zákon by neměl rozdělovat společnost, ale měl by ji naopak spojovat. Nepodařilo se to v minulém období a jsem ráda, že se jí zabýváme, a doporučuji jenom věnovat pozornost tomu jejímu definitivnímu znění. Bude to signál, že dluhy se platit nemusí, a bude to signál pro věřitele, že stát se jich nezastane.
Pan kolega Munzar dostane slovo k faktické poznámce. Prosím o strpení, přečtu dvě došlé omluvy. Paní poslankyně Valachová od 17.15 do konce jednacího dne a pan ministr Stropnický od 17.45 do konce jednacího dne.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Já se chci vyjádřit k tomu, co zde bylo řečeno několika mými předřečníky. Já jsem pozorně poslouchal, co vlastně vede konkrétně k tomuto návrhu, a slyšel jsem tady z mnoha úst, že to je motivace k tomu, aby se ti lidé vrátili do normálního života, do normálního procesu. Já bych rád znal nějaký odhad, kolika lidí se to bude týkat. Kolega Adamec se ptal na to, kolika lidí, nebo kolika případů z těch 835 tisíc se týká tento zákon. A řeknu vám proč. My jsme před sedmi lety udělali také motivační program pro dlužníky našeho statutárního města, že si mohli odpracovat své dluhy. Po týdnu jich vydrželo devět. Ale skutečně to bylo promile těch dlužníků.
I ta spravedlnost je někdy velmi složitá. Ale to je věc do té diskuze. A jak říkám, i ta odborná na úrovni semináře zde proběhne 26. dubna ve 12 hodin.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím blížíme se k závěru.
Dnešek byl asi náročný den.
Žádný návrh na vrácení či zamítnutí přednesen nebyl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde návrh na přikázání dalšímu výboru? Poprosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedl pan senátor Vladimír Plaček, kterému předávám slovo a vítám ho u nás ve Sněmovně.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážená vládo. Takže třetí a čtvrtá vlna evidence tržeb byla minimálně odložena. Možná bude přepracována. Přesto přese všechno si myslím, že by tento návrh měl tady zaznít, měl být projednán tak, aby se o této problematice vědělo. Takže svým způsobem tato evidence tržeb vůbec nedává smysl, pouze zatěžuje zdravotnická zařízení, nebo zatěžovala by zdravotnická zařízení, a především by byla namířena proti pacientům. Proti pacientům z jednoho prostého důvodu, protože zdravotnická zařízení, lékaři by se mohli rozhodnout, že nebudou přijímat žádné hotovostní platby. To je jeden postup, který je možný. Služby by podražily, takže by to zaplatili zase pacienti. Takže já vás chci požádat, abyste propustili projednávání tohoto návrhu do výborů, tak aby mohl být případně následně potom přijat. Děkuji vám za pozornost.
Podstatné věci k tomuto zákonu zde zazněly a velmi podrobně je řekl předkladatel.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. A než otevřu obecnou rozpravu, tak bych chtěl uvést, že v tomto bodě bylo podáno veto. V tuto chvíli vidím pana poslance Volného, který se hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající.
Ten insolvenční zákon je tak neuvěřitelně složitý a psaný tak neuvěřitelně kostrbatým jazykem, že se v tom už nikdo normální nemůže vyznat.